Není tu také ani slovo o jejich bezplatném zpřístupnění, které se plánovalo. Z dlouhodobých statistik můžeme sledovat, že se kultura v posledních letech rozvíjela pozitivním směrem. Přibývalo výstavních síní, muzeí, festivalů, divadelních představení a čím dál více památek bylo zpřístupňováno veřejnosti. Zvýšilo se také platové ohodnocení pracovníků v kultuře. V tomto trendu je potřeba pokračovat, a ne ho pohřbít, což bude přirozený důsledek nynější vládní politiky. Je potřeba většího zapojení sdružení, spolků, kulturních ústavů, samosprávy i médií. To se však dělá špatně v situaci, kdy covidovou ránu vystřídá faktické odstřižení od investic a od podpory ze strany státu. Abych jen nekritizovala, blížím se ke konci svého projevu, a já mám ráda pozitivní konce, tak musím říct, že mě mile překvapilo prohlášení pana premiéra Fialy - je tady... Doufám, že takovýto přístup bude zachován i v jiných započatých projektech, a nejen v oblasti kultury. Kultura je polem, které nabízí nepřeberné množství příležitostí, je potřeba je efektivně využívat, a to nejen kvůli ekonomickému efektu, ale především pro větší vzdělanost a gramotnost dětí i dospělých. Užitek by z toho měla mít nejen současná společnost, ale bude mít dopad i na další generace. Dnes žijeme už v jiné době, ro by si nová vláda měla uvědomit. Hladovění zdevastuje naše rozmanité a cenné kulturní dědictví na věky.
Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Drahoslav Ryba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já vám moc děkuji, paní předsedající. Hezký dobrý večer, vážený premiére, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Mě to strašně moc mrzí - myslím si, že by se k tomu mohl pan premiér vyjádřit, jak to myslel, a možná že zákonodárnému sboru se omluvit. Ale nyní pojďme krátce k programovému... Nyní krátce k programovému prohlášení vlády, které se týká sociální a rodinné politiky. Možná se v několika málo věcech neshodneme, ale v drtivé většině ano. Naděje umíme pojmenovat hezky, vize nám jdou, ale realita chce často dost citelně říznout do rány, obzvláště pokud se prosazuje šetření, což naznačuje tato vláda již v preambuli svého programového prohlášení. Jak citelně tedy do toho řízne tato vláda? Naopak, říká moc hezké věci, do kterých investovat, ale ty naplňované rodinné a sociální vize se státu vrátí až za dlouhou dobu, někdy možná až za několik generací.
Proč se toho bojíme? Proč nepřijmeme takový zákon? Něco jiného je samozřejmě - a tam bych byla vždycky a budu vždycky proti - abychom takové referendum konali v oblastech, jako je vystoupit či nevystoupit z EU nebo z NATO, to je pro mě tabu. Proč my poslanci máme o tom váhat a nevědět, co vlastně ti, kteří nás zvolili, by skutečně chtěli? V minulosti to ztroskotalo v roce 2018, můžete se, pane ministře, podívat, máte to v resortu spravedlnosti. Můj nástupce pan ministr Pelikán to připravil, bohužel, vláda to už nestačila nějak projednat, nebyla tady ta politická vůle, ze strany Ministerstva vnitra zejména. A teď se dostávám k tomu, co jsem vám také chtěla říci, co je důležité, abyste využili, tak jako využila vláda Andreje Babiše svoje vládní orgány čili rady vlády, výbory. Nemůžu a nemám prostor to tady číst. Vznikl také nový vládní výbor, perfektně vedený, výbor pro lidská práva a moderní technologie. Istanbulskou úmluvu jsme neratifikovali. Je to otázka, která nezná odpověď ano, ne - jednoduchou, a budete se s tím jistě muset nějak zabývat argumentačně i potom politicky. Takže to si myslím, že by tady mělo být. Já si myslím, že naopak. A totéž si myslím o covidu. Covidová problematika, se mně zdá, že už jsme se přes ten vrchol nejen ve světle statistik, ale i ve světle vnímání veřejnosti přehoupli, protože jsme ji zvládli. A zvládli jsme ji my.
Druhým argumentem proti uzákonění je přímá závaznost takovéhoto kroku. Z pohledu probíhající ekonomické krize, jejíž vývoj nelze podle dosavadního průběhu dost dobře předvídat, nelze ani legislativně ošetřené navázání obranných výdajů na HDP považovat za prvek, který zcela stabilizuje rozpočet obrany. Dobře, ale vaše vyjádření o velkém schodku a ušetření 80 miliard mi poté nedává smysl. Nezasloužilo by si Ministerstvo obrany a armáda jasné návrhy, jak budou financovány? Z posledních kroků vlády je jasné, že chce občany omezovat, snižovat jejich komfort, například omezením slev na jízdném, a především úsměvným navýšením platů z původních, naší vládou schválených 1 400 korun pouze o 700 korun. Vedle toho už de facto za tři roky dávat 2 % HDP do rozpočtu. Takto děkujete vojákům za jejich pomoc a mimořádné nasazení? Co slyším od vojáků na vašich 700 korun? Na závěr mi dovolte vzkázat vojákům: Vojáci, nenechte se těmito kroky znechutit, ještě jednou vám za vaši službu děkuji.
Děkuji pěkně panu poslanci Metnarovi a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Žáček.
Děkuji za slovo. Já bych vyzýval, abychom to používali, když už je to nutné z některých úst, co nejméně. Zase bych se snažil to omezit. Pokud už potřebujete útočit adresně, ať na členy vlády, nebo na nás, nebo na některé bývalé kolegy, nechme si to do výborů, nechme si to do podvýborů. Tam je to místo, kde se to může dít. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím řádně přihlášenou paní poslankyni... Pan Metnar má faktickou poznámku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To bylo obecné hodnocení situace. Ale za mě v tom projevu to bylo obecné hodnocení a můj názor a shrnutí mých zkušeností za dobu, kdy jsem byl ministr obrany.
Děkuji pěkně a teď už tedy řádně přihlášená paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Kolovratník.
Nemám to ani v úmyslu, protože si myslím, že to jednání by mělo být velmi konstruktivní, a my se o to určitě snažíme. Takže, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já tady stojím v postavení takové dvojrole. Chci říci, že vláda Andreje Babiše, která mně tuto agendu téměř před třemi lety svěřila, hodně z těch věcí, které byly opravdu dosti zanedbané, posunula dopředu. A teprve ta sama posoudí, zda to byl dobrý krok, nebo ne. Předně bych chtěla říci, že každý zmocněnec nebo zmocněnkyně vlády pro lidská práva...
Prosím vás všechny, kteří se chtějí věnovat něčemu jinému než poslouchání vystupujícího, v tomto případě paní poslankyně, aby se odebrali do foyer. Děkuji pěkně.
Čeho chcete dosáhnout? Já bych chtěl vědět, co se stane. Nejsem žádný advokát čínského komunistického režimu, to určitě ne. Takže nedělejme si nepřátele tam, kde to není třeba, a přistupujme k naší zahraniční politice pragmaticky. To jste chtěli změnit, to máte v programovém prohlášení, že naše vláda v zahraniční politice bude mluvit jednotným hlasem. To bych opravdu chtěl vědět. No a nový politický náměstek pana ministra zahraničních věcí šel ještě dál. Tak to je úplně jako zlato. My si můžeme o Orbánovi myslet, co chceme, ale říkat o něm a psát na sítích, že de facto podpořil střílení do lidí, je absurdní. My spolupracujeme na tématech, která nás spojují, na kterých máme shodu, jako například byly migrační kvóty. No, ale těm partnerům teď posíláme nelichotivé vzkazy přes média. Opět říkám, to je výborné! Ano, to je správný přístup a my ho samozřejmě schvalujeme. Bude to důležité, protože máme na stole nový migrační pakt. My ty spory nemůžeme přece pískat, my nemůžeme určovat, na jakou stranu se budeme stavět. My přece nemůžeme říkat komisi, že se stavíme na jejich stranu v tom a v tom případě a v těch ostatních ne. Máme na to mechanismy, ty nechme, ať fungují. Tak nebuďme arbitrem, nepřísluší nám to. Pokud se jedná o akcentaci lidských práv, větší akcentaci, než byla doposud, která byla samozřejmě s prezidentem Havlem spojena, tak bych chtěl ale vědět, co bude ta změna. Tak co to tedy znamená? Říkají, že nebude, že ne, a podobně. A teď bych chtěl vědět - a hlavně občané by měli vědět - jak to tedy bude, zda Česká republika bude pod vaším vedením směřovat do eurozóny, nebo ne. Bylo by to vůči občanům a nám fér vědět, co to bude.
A já bych byl rád, abyste všichni vystoupili. Jo, byl jste se protáhnout, aha. Takže já bych chtěl požádat, ale abych šel k tomu, proč jsem o tom hovořil. Budu konkrétní, o kom mluvím. Já vím, protože bude předsednictví EU, ale to je všechno. Takže já bych chtěl říct, proč tito tři ministři jsou vytvořeni navíc? Takže tady je to potřeba probrat, protože... Proto tady pan ministr Šalomoun sedí v druhé řadě. Když teď je potřeba naopak přidávat peníze lidem a určitě na to nejsou potřeba náměstci. Jo, prostě dříve to zastávali určití lidé a minimálně to lze řešit formou náměstků a dalších. Takže tady ty tři nové ministry, kteří jsou navíc, bych chtěl vysvětlit, aby občané slyšeli, proč.
Děkuji za slovo. Pan premiér Petr Fiala nebyl přítomen, protože byl na první oficiální cestě na Slovensku, a jeho zástupce, vicepremiér Vít Rakušan, nám tady představil všechny ministry. Pan premiér tady dneska vystoupil, představil nám programové prohlášení a mě velmi překvapilo, že nevystoupili všichni ministři, protože oni se podíleli na programovém prohlášení. Já vím, že jich je hodně, ale přesto, pokud by každý ministr vystoupil a řekl, co je jeho cílem a čeho chce na svém resortu dosáhnout. V nemocnicích nám chybí zdravotní sestry, lékaři. Ano, ti dostanou přidáno 6 %, to se dojednalo. V domovech pro seniory jsou pečovatelky, ale jsou tam také kuchařky, jsou tam také uklízečky, jsou tam další pracovníci. A teď bychom se podívali na tu otevřenost a transparentnost. Jednou pravděpodobně, ještě když nebyl ministrem a jednou, když ministrem byl. Pravdou je, že pan ministr za mnou přišel a říká: Ty úřední hodiny se rozšířily, ukazoval mi to. Úřad tady musí být pro naše občany. S panem generálem Janem Švejdarem. Tady v Poslanecké sněmovně je určitě velký počet starostů. Já jsem byla v pozici hejtmanky. Nikdy, nikdy bych si nedovolila, dokud mě nezvolili do funkce starostky nebo hejtmanky, s někým jednat. A pak tedy došlo k tomu, že policejní prezident oznámil, že skončí. Takže říkáme otevřenost a transparentnost a máme to v programovém prohlášení. A tyto věci se mohou dít? A víte, kdo nám to rozpočtové určení daní vzal? A hrozně to bolelo v těch obcích. Mohu vám říct, že když jsem sestavovala rozpočet nebo když jsem kontrolovala každý měsíc rozpočet, musíte mít příjmovou část, a ta příjmová část stojí na rozpočtovém určení daní. A nejvíc samozřejmě na dani z přidané hodnoty, protože to je daň, která se tvoří nejvíce.
Evropská centrální banka má nulovou sazbu. No samozřejmě bankám. Ony na tom vydělají, naše banky. No a k těm bytům, samozřejmě co vy uděláte? My vás podpoříme, stavme! Strašné. Pane premiére, prosím vás, doufám, že jsem se to snažil vysvětlit. Takže to není naše inflace. A co my můžeme udělat proti inflaci? Proč jim to nechcete dát? Proč? Takže centrální banka, katastrofa. Že to má efekt? Že je silná koruna? No jasně, takže exportéři - welcome, budete méně inkasovat. Ale nicméně si dovoluji to komentovat, protože samozřejmě ty svazy průmyslu a nevím, kdo všechno, ty mlčí. Nevíme proč, ale asi tušíme. Takže tolik je to s tou inflací. A to ani nemluvím o tom, že například matka samoživitelka, která má zaměstnání a někdy i dvě a zároveň pečuje o děti, si bude muset vzít dovolenou, jít čekat na úřad práce, snažit se ve složitém systému zorientovat, vše dokládat, a pak stejně bude mít smůlu. Úřady práce už takhle nestíhají. A jsem zvědavý, jak to budou stíhat, až se počet žadatelů zvýší. Smysl by ale dávalo pomáhat tak, aby lidé z nižší střední třídy do chudoby vůbec nespadli. Tímto směrem ale nepodnikáte vůbec nic. Neuvěřitelné! V minulosti samozřejmě jste řešili energie. Tak nevím, jestli to není ta položka z těch 80 miliard, kterou říkáte, že zkrátka zvládnete a škrtnete. V tom se totiž my zásadně lišíme. My jsme peníze investovali vždy do lidí, tradiční strany vždy do svých kmotrů, lobbistů, poradců, a hlavně do sebe. Když se zvýšily úspory domácností, jak mohly udělat tu inflaci? A celkově jsou ty úspory, to už jsem říkal, 3 323 miliard. A vy jste hned zrušili ty dluhopisy. Ale nikdo neví, kam mizely peníze, kvůli kterým jste zadlužovali vy Českou republiku. Do lidí jsme investovali celé čtyři roky naší vlády, ať už snižováním daní, nebo zvyšováním platů. To je tak nekonkrétní, neuvěřitelné! Tak si to porovnejte s naším. Přitom v roce 2017 byla průměrná penze 11 745 korun. A od 1. ledna 2023 se důchod seniorům zvýší o 500 korun za každé vychované dítě. Tak já jsem zvědav, jak s tím naložíte. Takže já doufám, že to těm důchodcům neseberete, stejně jako jste to vzali zaměstnancům. Přidávali jsme i ostatním skupinám, které jste vy, když jste byli u moci, systematicky ignorovali. A dbali jsme na to, aby rostly platy. V programovém prohlášení vlády mluvíte o nějakém vzorci, že se to na něco naváže.
Nejprve dovolte osobní poznámku. Obory, kterými se s profesorem Válkem zabýváme, se doplňují. Takže slibuji, Vlastimile, že tě budu bedlivě sledovat, a slibuji, že budu kritický a přísně kritický, nicméně bych řekl férově kritický. Předem si dovolím se ohlédnout za vládním programem vlády minulé, což tvoří určité srovnání. Všichni bychom chtěli mít dálnice a důchody jako v Německu, školství jako ve Finsku, čistotu jako v Norsku, kulturu jako ve Vídni a vědu a zdravotní výzkum jako v Holandsku. To jsou strategické cíle, kterými se nelišíme, ale můžeme se lišit - a velmi se zásadně lišíme - schopností těchto cílů dosahovat. Odpíchnu se nyní od programu vlády minulé. Byl sepsán kvalitně, logicky a obsahoval omezený počet priorit, což považuji za žádoucí, protože pokud je priorit příliš mnoho, není vlastně priorita žádná. Byl jsem příjemně překvapen, co se vše za minulé období podařilo zvládnout při vědomí, že podstatnou část tohoto čtyřletého období byly resort i celá společnost paralyzovány covidovou pandemií. Kupodivu, tuto analýzu covidové pandemie programové prohlášení nové vlády nezmiňuje. Vyjadřuje se opakovanou frází, že se s ní musíme naučit žít. Jistě, nic proti tomu. Zcela nesouhlasím s prezentovaným návrhem řešení, které považuji za naprosto neproduktivní, a to znamená: návrh zní, že diskutovat zřízený institut by se mělo v rámci České lékařské společnosti. Tuto problematiku již prodiskutovala Rada vlády pro vědu a výzkum a koncept velmi kvalifikovaně připravil profesor Jurajda. Připadá v úvahu některá z univerzit či Akademie věd, a aby byl projekt úspěšný, musí se personifikovat. Musí být jmenován garant, musí být jmenován ředitel, který tento velký úkol vezme jako své životní poslání. Když srovnám programy v roce 2018 a 2022, je pochopitelné, jak už jsem řekl, že v řadě oblastí se překrývají. Zabývají se zdravotními pojišťovnami se snahou o zvýšení konkurence a o transparentnost všech procesů - nic proti tomu. Nový program ovšem navrhuje explicitně dobrovolné připojištění. To si v současné době v žádném případě nemůžeme dovolit. Další stálicí je přirozeně digitalizace. Nynější program ovšem zabíhá do oblasti podpory výroby zdravých potravin, což vedení resortu nemůže ovlivnit, a stěží také při stávajících úhradách lze dosáhnout zásadních změn ve stravování školáků. Co nový program nezmiňuje, a považuji to za chybu, byť se to může zdát jako detail, je stomatologická prevence dětí. Oba programy se zabývají reformou psychiatrické péče, která ale též byla nastartována již v minulém období, a domnívám se, že probíhá velmi úspěšně. Dalším evergreenem je samozřejmě zjednodušení administrativy. Víme, že v praxi velmi obtížně realizovatelné. Na minulém programu z roku 2018 nacházím velmi specificky sympatické tři programy, které prohlášení nové vlády postrádá. Oba programy dále zahrnují návrhy na snadnější a kontrolovanou implementaci nových technologií. Nově se hovoří o doporučených postupech v rámci Agentury zdravotnického výzkumu. Je to poměrně specifický problém, takže pro ty, kteří se neangažují v oblasti akademie, upozorňuji, že tento projekt není úplnou novinkou. Ale upozorňuji, nejedná se o nic v zásadě samospasitelného.
Víc jak 20 % našeho exportu tvoří automobilový průmysl.